Vláda není přesvědčena o nezbytnosti a naléhavosti doporučení ochránce, aby do tzv. kompetenčního zákona byla výslovně zakotvena povinnost ministerstev a ústředních správních orgánů metodicky vést a závazně usměrňovat výkon státní správy na svěřených úsecích, nicméně požadavek ochránce zohlední, pokud bude v budoucnu k celkové revizi tohoto zákona přistoupeno. Návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s povinností zakládat účetní dokumenty do Sbírky listin, by mělo být naplněno doporučení ochránce odstranit nutnost předkládat účetní závěrku dvakrát různým subjektům a stanovit účinnější sankční mechanismus při nesplnění povinnosti předložit účetní závěrku rejstříkovému soudu. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doporučuji vzít předloženou zprávu o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 na vědomí. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi.
Děkuji, pane předsedající.
To samozřejmě můžeme, to není nic, co bychom mohli vyloučit. Návrh byl přijat. Pak ještě dám slovo panu ministrovi Dienstbierovi.
Takže děkuji za to, že mohu pokračovat. Součástí této zprávy jsou i doporučení na legislativní změny vyplývající z činnosti ombudsmana. Sněmovna bere tyto zprávy na vědomí a žádá vládu, aby se těmito podněty zabývala a o jejich využití či nevyužití předložila Sněmovně zprávu. Za rok 2012 předložil ombudsman 18 legislativních podnětů, za rok 2013 celkem 10 doporučení na změnu právních předpisů. Kdo jste pozorně poslouchal pana ministra ve zprávě o využití legislativních podnětů za rok 2012, tak se k nim vyjadřoval poměrně podrobně. Já jsem vypracoval jenom takový jednoduchý souhrn. Kdybych to mohl shrnout, tak za rok 2012 byly tři podněty a za rok 2013 jeden podnět akceptovány a jsou v legislativním procesu. Dalších pět podnětů za rok 2012 a čtyři podněty za rok 2013 byly akceptovány a jsou v plánu začlenit je do novelizace legislativy. Tři podněty za rok 2012 považuje vláda již za vyřešeny, v jednom případě za rok 2012 a ve dvou případech za rok 2013 je problém analyzován a neúspěšně ve třech případech za oba roky byly podněty neakceptovány. Rozprava na petičním výboru nebyla příliš hojná. Tento problém byl již projednáván jednak při novele zákona o pobytu cizinců zde na půdě Sněmovny, jednak byl projednáván na půdě zdravotního výboru, ale i petičního výboru. Oba výbory doporučovaly problém analyzovat. Veřejný ochránce práv tvrdí, že naopak to náš systém nezatíží, naopak to pro něj bude prospěšné.
Vláda souhlasí s podnětem ochránce, který navrhuje zavedení speciální skutkové podstaty přestupku a správního deliktu spočívajícího v neoprávněném zásahu zaměstnavatele do soukromí zaměstnance. V současné době připravovaný návrh plánu legislativních prací vlády na rok 2015 obsahuje úkol pro Ministerstvo práce a sociálních věcí předložit vládě v dubnu 2015 návrh novely zákona o inspekci práce, kterým bude požadavek ochránce naplněn. Podnět ochránce provést úpravu zákonů tak, aby se provozovatelé malých výroben elektřiny mohli stát uchazečů o zaměstnání, měli nárok na podporu v nezaměstnanosti a pro účely nároku na dávky se posuzoval pouze jejich skutečný příjem z provozu výrobny, řeší návrh novely energetického zákona, který vláda předložila Poslanecké sněmovně v říjnu tohoto roku. Úprava se týká zjednodušení výroby elektřiny u malých zdrojů, a to pro vlastní spotřebu zákazníka.
Prvním bude
Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Všem přeji hezký den a pustíme se do volebních bodů. Začneme bodem volba vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Připomenu, že v této volbě se jedná o uvolněné místo vedoucího této stálé delegace, kterou zastávala naše bývalá kolegyně Kateřina Konečná, která byla zvolena europoslankyní.
Přerušuji jednání na tajnou volbu. Otevírám bod
Tady je situace malinko jiná. Zde ještě volba zatím neproběhla, protože připomenu, že na podzimních schůzích jsme teprve donominovávali další členy této delegace, a je to tedy delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. I zde volební komise vyhlašovala lhůtu na podání nominací na uvolněné místo po paní poslankyni Kateřině Konečné. Druhým bodem onoho usnesení je konstatování, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou.
Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Přerušuji tento bod, a než budeme pokračovat, načtu jednu omluvenku. Otevírám další bod, kterým je Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47
Připomenu také to, že ve stanovené lhůtě byly volební komisi poslaneckými kluby doručeny dva návrhy na volbu předsedy. Byly předloženy dva návrhy, a to poslanec Jan Birke za ČSSD a Stanislav Pfléger za ANO. Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.
Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy.
To znamená, konstatovali jsme, že má předložit výsledky své práce do šesti měsíců od ustavení komise. Procesně by to bylo tak, že v tuto chvíli navrhuji nové usnesení Poslanecké sněmovny, které by znělo takto: Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 468 ze dne 23. října 2014 v bodu 3 takto: Poslanecká sněmovna stanoví lhůtu pro předložení zjištění komise s návrhem Poslanecké sněmovně na termín do šesti měsíců ode dne zvolení předsedy této komise. Pochopitelně se pojďte v rozpravě vyjádřit k této změně.
Nikdo nevznáší námitku, dobře. Pane předsedo. Zahajuji hlasování o usnesení, tak jak zde bylo načteno, a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Takto navržené usnesení bylo přijato. Přerušuji tento bod a otevírám další volební bod a tím je Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky
U návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky připomenu to, že tento návrh zaslal Poslanecké sněmovně pan ministr kultury Daniel Herman.
To byla poslední faktická poznámka, pokud se nepletu. Ne, je tomu jinak. Pan poslanec Kostřica chce uplatnit faktickou poznámku. S řádnou přihláškou stále čeká pan poslanec Bendl.
Vážený pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, já jsem dalek toho, abych používal nějaké bonmoty.
Já jsem přesvědčen o tom, že to je špatná personální politika, že by si ministr zemědělství měl vážit každého generálního ředitele, který funguje dobře. Jestli je tohle princip, na základě kterého se chce Ministerstvo zemědělství a vláda rozhodovat, pak fajn, dobře, aspoň ať se to veřejnost dozví.
Pan ministr je přihlášen, a má tedy slovo.
Zaznělo tady několikrát slovo špatná personální politika. V letošním roce dosáhnou rekordního zisku. Na Státním pozemkovém úřadě dneska intenzivně pracujeme na věcech, kdy se vyšetřují okolnosti vydávání restitučních nároků v minulosti a některých pozemků, aby tyto věci skončily, pokud možno, u soudu, a ten rozsah tam bude opravdu veliký. Takže přišli lidé, kteří tyto věci začali dávat dohromady.
Jenom stručné doporučení.
Takže prosím, tohle mně nepodsouvejte v žádném případě.
Pan předseda Stanjura již v rozpravě navrhl nesouhlas s odpovědí pana ministra zemědělství, takže já zavolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si vám předložit návrh usnesení k podpoře občanského vzdělávání v České republice. Jedná se o usnesení, které volně navazuje na seminář, jenž se uskutečnil na půdě Poslanecké sněmovny 30. října tohoto roku. Pořádal jsem ho s podporou výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Významnou cestu představuje právě občanské vzdělávání. V této souvislosti bych chtěl citovat amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, který řekl: "Demokracie nemůže uspět, pokud ti, kteří vyjadřují svoji volbu, nejsou připraveni volit moudře." Občanské vzdělávání, v některých zemích označované též jako politické vzdělávání, představuje výchovně vzdělávací aktivity, které posilují občany v tom, aby se informovaně, odpovědně a aktivně podíleli na spravování veřejných věcí a na rozvoji a kultivování občanské společnosti. Občanské vzdělávání posiluje demokracii proti totalitárním systémům, proti politickému extremismu i nejrůznějším typům manipulací. Není to české specifikum či vynález, i když v českém prostoru má možná překvapivě poměrně dlouhou tradici, která se však z povědomí z různých důvodů poněkud vytratila. Na zasedání Národního shromáždění československého roku 1919 zazněla jako tisk 428 zpráva kulturního výboru o zákoně a organizaci lidových kurzů občanské výchovy, z níž si dovolím volně ty nejdůležitější pasáže citovat. Cituji: Nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence svobodného národního státu jest politická vyspělost státních občanů. Cituji dál z tohoto dokumentu: Stát sám jest povinen vzít ve své péči jako jeden ze svých nejpřednějších a nejvznešenějších úkolů politickou výchovu veškerého občanstva státního. To vše vštípiti v mysli státních občanů jest úkolem politické výchovy. Tuto výchovu prováděti bude stát jednak ve školách, jednak zvláštní lidovou výchovou. Nemusíme se vydávat nutně specificky českou cestou. S občanským vzděláváním jako funkčním systémem jsou zde zkušenosti v tradičních západních demokraciích. Jakou cestou prosadit a posílit občanské vzdělávání? Je otázkou, zdali cesta podpory občanského vzdělávání povede přes posílení současných předmětů, například občanské výchovy, rozšířením jejich obsahů a časové dotace, nebo jinými způsoby. Za velmi důležité považuji, aby se tato odborná a společenská diskuse vůbec otevřela. I vy dnes k tomu můžete přispět. Chtěl bych zde zdůraznit, že podpora občanskému vzdělávání je jasně vyjádřena v programovém prohlášení vlády a podporu občanskému vzdělávání přislíbili také všichni zástupci politických klubů, kteří se zúčastnili semináře, o kterém jsem se již zmínil. Děkuji vám za pozornost.
Nehlásil jste se s faktickou poznámkou? V tom případě máte přednost, pane poslanče Foldyno.
A sedmnáctkrát jsem na to upozornil a sedmnáctkrát to těsně neprošlo, takže třeba to jednou projde.
Děkuji za slovo. Omlouvám se za určitou hlasovou indispozici, jsem nachlazen, proto budu velice stručný. Děkuji a apeluji na vaše svědomí.
Děkuji.
V nedávných dnech jsme tady byli svědky ohromné diskuse o tom, že principy morálky a práva jsou nadřazovány obchodu. Tak já bych vás, kolegové, chtěl poprosit, abychom měli jednu morálku, jeden princip a jeden přístup. Nikoli dva.
Děkuji a nyní s přednostním právem pan ministr.
Já chápu určitě emoce pana kolegy Foldyny, jsou zřejmé, dlouho se k tomu tímto způsobem vyjadřuje. Já se také budu snažit být objektivní, a jenom mi dovolte citovat některá fakta, je otázka, jestli je vezmeme na vědomí. Tolik tedy fakta. Česká republika udržuje diplomatické styky s Kosovem prostřednictvím velvyslanectví v Prištině a tato smlouva opravdu má ryze ekonomický charakter. Takže toť prosím jenom fakta za tu druhou stranu.
Měli proto jistě dobré důvody. A ještě jednou se omlouvám, ve svém úvodním projevu jsem řekl, že to bylo v Liberci, bylo to skutečně v Teplicích, jak mě správně opravil kolega Foldyna. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Pan zpravodaj Beznoska také chce konstatovat usnesení výboru.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku z 8. schůze ze dne 12. června týkajícím se předmětné smlouvy.
Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Jak jsem řekl, budeme hlasovat nejdříve o usnesení zahraničního výboru, protože jeho formulace je přesná, odpovídající Ústavě. Děkuji vám. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ve snaze omezit daňové zatížení daňových poplatníků a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž bez existence daňových smluv dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo se v současné době žádná takováto mezinárodní komplexní daňová smlouva neuplatňuje. Neaplikuje se ani daňová smlouva s bývalou Jugoslávií ani daňová smlouva se Srbskem a Černou Horou. Jde tedy o komplexní daňovou smlouvu, která tak upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů. Smlouva současně zajišťuje daňovou nediskriminaci českých subjektů v Kosovu a zvýší také právní jistotu investorů i ostatních daňových subjektů, a to zejména pokud jde o existenci a výši jejich daňové povinnosti. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny rovněž odsouhlasil ratifikaci smlouvy a smlouvu také již ratifikovalo Kosovo. Na základě již uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s ratifikací smlouvy.
Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Tolik na úvod.
A vzhledem k tomu, že se chci přihlásit do rozpravy, tak požádám o výměnu řízení schůze a hlásím se do rozpravy. Eviduji přihlášku pana poslance Foldyny.
Ale tato usnesení jsem ve svém mládí a středním věku slýchával. Akorát měla rudý podtext.
Hned dám kolegovi Miholovi slovo, jenom budu konstatovat omluvy, aby se situace ve sněmovně trochu zklidnila. Slovo má v otevřené rozpravě pan poslanec Jiří Mihola.
Ač mě to mrzí, tak musím na koaličního kolegu reagovat. Pane poslanče Jandáku, vy jste měl možnost přijít diskutovat na seminář. Mohl jste mi posílat různé vzkazy. Všechno by to bylo legitimní. Nechci tady rozebírat, kdo byl, nebo nebyl soudruh. Já nevím, jak jste na tom byl vy. Já vás ubezpečuji, že já jsem nebyl ani pionýr. Co se týká vašeho názoru, já ho respektuji, máte na něj právo, stejně tak jak se postavíte k hlasování. Jestli máte třeba nějaké náhradní řešení.
Otevírám rozpravu podrobnou, to jest k návrhu usnesení. Je tady návrh jiného usnesení?
Prosím znovu o vaši podporu tohoto usnesení.
Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Pan kolega Mihola se ještě hlásí, než ukončím bod.
Děkuji vám, vážení kolegové, za podporu tohoto usnesení. Velmi si toho vážím a jsem připraven pracovat dále spolu s některými z vás, kteří jste se již přihlásili, na podpoře občanského vzdělávání v České republice.
Děkuji. Pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.
Stává se mi to maximálně jednou za deset let, ale stalo se. To, co jsme tady hlasovali před chvílí, byla věc, kterou jsem v žádném případě nemohl podpořit. Čili hlasoval jsem proti, na sjetině mám pro.
Podle schváleného pořadu schůze po pevně zařazených bodech budeme pokračovat smlouvami ve druhém čtení, čili dokončení ratifikace jednotlivých mezinárodních smluv. Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Připraví se pan zpravodaj Karel Rais za výbor zahraniční.
Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky.
Není tady, je omluven. Myslím, že tím vyjadřuje dostatečně vážnost Poslanecké sněmovně, akorát že na druhou stranu na sebe strhává možná podezření, že vzhledem k tomu, že všichni jeho ministerští kolegové musí někde pracovat, tak on že na práci nic nemá, protože to za ně tady může všechno vždycky vzít. Ale to už je na vašem uvážení, vážený pane ministře, jak s tím naložíte. Část poslanců této vlády s ní má problém. Vzhledem k tomu, že tu není ani ministr zahraničních věcí ani ministr financí jako předkladatel, dávám tedy procedurální návrh pro Sněmovnu na přerušení projednávání této smlouvy do doby přítomnosti jak ministra zahraničních věcí, tak ministra financí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat nyní a hned. To znamená, ještě předtím vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili. Kdo je proti? Návrh byl přijat a já přerušuji projednávání tohoto bodu. Je přerušen bod a v tento moment mohou vystupovat pouze lidé s přednostním právem.
Ale Česká republika nemá ministra zahraničních věcí.
Budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu a tím je Prosím, aby se ujal slova opět pan ministr životního prostředí.
Dovolte mi tedy, abych vás seznámil s návrhem na vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace. Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace jsou sjednávány se zeměmi, které se z celosvětového hlediska významně podílejí na vesmírném programu a disponují velice kvalitní technologií. Smyslem předkládané dohody je zajistit úzké zapojení Švýcarska do fází budování a provozu evropských programů globálních družicových navigačních systémů Galileo a EGNOS. Zapojení Švýcarska do evropského programu globálního navigačního družicového systému je považováno za politicky i ekonomicky velmi přínosné a vhodné. Tato dohoda dodá spolupráci formální charakter. Dohoda o spolupráci byla podepsána ministrem dopravy 5. prosince loňského roku v Bruselu. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii a s dalšími závazky přijatými v rámci platných smluv.
Máte slovo.
Děkuji za slovo. Jak zde uvedl již univerzální pan ministr Brabec, v podstatě jde o něco, na co můžeme být tedy naopak teď skutečně právem hrdí, co může dokonce pomoci i nevidomým spoluobčanům.
Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Táži se, zda si chce pan ministr vzít závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
V tomto ohledu si dovolím citovat minimálně některé věci, které můžete najít na veřejných serverech, a to je otázka současného statutu takzvané Republiky Kosovo. To, že tam existuje silný kontingent zahraničních poradců, nechci říct vojenských jednotek, je stále pravda. Samotná konstatace ovšem nic nemění na tom, jestli je stát uznán, nebo není uznán. Navíc není jasné, co se v tomto území odehraje, protože jak představitelé Kosova, tak zejména představitelé Albánie jako státu OSN se vyjadřují, a to poměrně často, že jejich cílem je sjednocení všech Albánců do jednoho státu, takzvané Velké Albánie. To, že to odporuje principům, které byly uzavřeny v roce 1975 v závěrečném aktu v Helsinkách, nemusím asi připomínat.